Předseda měl předložit systemizaci. Měli jste nárokovat rozpočet, který jste samozřejmě nárokovali, ale je tam nula. Nic z toho neproběhlo nebo neprobíhá. Namísto toho přicházíte s retroaktivním návrhem. Jak budete retroaktivitu obhajovat? Že se týká jen přechodných ustanovení zákona? Že je to sice retroaktivita, ale ve prospěch adresátů normy? Že se jedná sice o neobvyklou legislativní techniku, ale že v zásadě dosud neexistuje žádné rozhodnutí Ústavního soudu, které by to zakazovalo? Zajímalo by mě, co se stane s úředníky, kteří mají od 1. 7. 2023 přejít do krajských stavebních úřadů. Kam přejdou? Co s nimi právně bude? A samozřejmě ráda se zapojím ještě do další diskuse.
Děkuji, paní poslankyně. Hezké dopoledne, kolegové, kolegyně. Prosím, máte slovo, a připraví se pan poslanec Robert Stržínek.
Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Takže já jsem si tu žádost ještě přečetl, měl jsem za to, že je vhodné tuto výjimku udělit. A pokud jsem v tom stanovisku uváděl, že mohou nastat výkladové problémy kvůli tomu duálnímu modelu -samozřejmě mohou.
Prosadíme nový stavební zákon, který usnadní realizaci všech typů staveb, žadatel podá jednu žádost, ostatní zajistí příslušný stavební úřad, tvrdila TOP 09 v minulém volebním období. Ostatně TOP 09 slibovala také zrušení zbytečných regulací, zrychlení soudních řízení, zavedení závazných lhůt a mnohé další - co se zcela a jasně propsalo v rekodifikaci stavebního zákona. Piráti mluvili o rychlejší výstavbě bez korupce. Zachován ale zůstane nejzásadnější fakt, a to je systémová podjatost. Je fajn, že žadatel dostane tuto informaci elektronicky, ostatně to se již děje dnes díky datové schránce, ale skutečná změna žádná. Je slibováno dostupnější bydlení. Nechci brát nikomu iluze o tom, že by se z toho stalo masové řešení, které bude spásou absolutního nedostatku bytů na trhu. Abychom nezapomněli dalšího člena koalice, KDU-ČSL. Že bude jedna žádost a jedno řízení, což opravdu bez systémové změny nepůjde. "Nové stavby proměňují život v místě, kde žijeme. Mohou rovněž přispívat k rozvoji měst a obcí i kulturnímu životu v naší zemi - nebo také nemusí. Pro naši společnost je proto důležité, kdo a podle jakých pravidel o chystaných stavbách rozhoduje." Je to natolik zajímavá a hutná materie, že by byla škoda se jí nevěnovat: "Rozhodování o stavbách se často neúnosně vleče, působí ztráty investorům a poškozuje kvalitu prostředí pro život lidí. Úřady a soudy špatná rozhodnutí zdlouhavě napravují. Za hlavní příčinu neúnosného stavu považujeme složitá a roztříštěná pravidla pro rozhodování o stavbách a nedostatečnost úřadů a správních soudů. Proto je potřeba za prvé sjednotit schvalovací řízení. Různá povolení by šla spojit do jednoho razítka od jednoho úřadu. Procedury pro všechny stavby by měly být stejné, přehledné a každému srozumitelné. Není proto správné mít speciální zákony pro určité typy staveb nebo pro vybrané stavební projekty. Některé stavby mohou mít velký vliv na život v ulici, čtvrti, obci, kraji či státu. Stavbou dotčení občané by proto měli mít stejná práva jako investor. Zákon má umožňovat, aby se úřady a soudy zabývaly věcnými připomínkami, nikoliv jen formální správností rozhodnutí. Za čtvrté, zajistit, že verdikt platí. Za páté, umožnit soudům a úřadům rychlejší rozhodování. Častá zdržování povolovacích procedur způsobují soustavné změny pravidel a nedostatečná odborná i personální kapacita úřadů. Proto je potřeba je výrazně posílit. Návrh na odložení účinnosti je potřeba zamítnout, protože přinese nepřijatelný chaos a zmatek do všeho.
Děkuji panu poslanci Kubíkovi a vaše vystoupení vzbudilo faktickou poznámku pana vicepremiéra Bartoše. Pan vicepremiér Bartoš, faktická poznámka.
Děkuji. Nevím, jestli jste měl možnost už vidět tu věcnou novelu, ale vy jste zde v podstatě hovořil o tom, že se jedná - že překlápíme ty věci do digitalizace tak, jak jsou, a to není pravda. Samozřejmě, ten zákon má ty změny. Nemyslím si, že je v tom jakýkoliv rozpor. Myslím si, že to mohlo být možná v průběhu, kdy zde byl ten vládní návrh. Na to už jsem reagoval panu Kolovratníkovi. Žádná retroaktivita tam není. Retroaktivita znamená působení právní normy zpětně, tedy do doby před přijetím daného zákona. Zákon nic takového neupravuje. Mě by zajímalo, v čem tedy ta retroaktivita je. Ještě jednou zopakuji, žádnou retroaktivitu ten zákon neobsahuje.
Nyní poprosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Bereniku Peštovou a pana poslance Stržínka ještě o trpělivost.
Děkuji ještě jednou za slovo. To prostě nejde, to je ta retroaktivita, o které jsem mluvila. Já jsem tady neříkala o tom, že chci odložit zákon jako celek, to jsem vůbec neřekla. To je ten problém.
Nyní řádně přihlášen je pan poslanec Robert Stržínek, připraví se pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.

Pokud ho současná koalice zruší či odloží, čekají nás další měsíce a možná spíše roky přešlapování na místě, roky, kdy cokoli postavit bude stále těžší a těžší, a to vše v době, kdy ceny stavebních materiálů letí raketově vzhůru téměř každý den.

Ta odpověď je velmi jednoduchá.

To je vše.
Následovat bude Robert Králíček.
K odstranění jeho největších problémů a nešvarů bylo nezbytné skutečné zjednodušení mimořádně složitých povolovacích procesů při zachování potřebné úrovně ochrany všech práv a veřejných zájmů, tedy základní změna celého stavebního práva. Nezbytným předpokladem i projevem takového zjednodušení, a hlavně zefektivnění a zrychlení byla vedle změn regulací procesní i hmotné též celková institucionální reforma na úrovni ústřední i územní, zahrnující rovněž zásadní změny organizace dotčené státní správy, jakož i revizi stávajícího smíšeného modelu výkonu státní správy na úseku stavebního práva, to vše za účelem zabezpečení tak potřebné efektivity, předvídatelnosti a rychlosti výkonu státní správy. Nové veřejné stavební právo, a to bylo záměrem od počátku, je jednoznačně jednoduché, srozumitelné, aplikovatelné, vymahatelné a také vymáhané. Do jaké situace nás to dostalo? A navíc se musí řídit ještě 15 dalšími předpisy, ve kterých jsou stanoveny požadavky, podle kterých musí projektant postupovat. Jsou navíc rozdrobeny v různých zákonech. Územní rozhodnutí obsahuje 193 stránek, výrok je obsažen na 69 stranách a odůvodnění na 124 stranách. Je pro něj potřeba až 140 vyjádření.
Vrátíme se do obecné rozpravy, do které je připraven v tuhle chvíli pan poslanec Brabec.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. To přece dobře víme, tady je územní řízení, stavební řízení, předtím EIA, nějaké rozhodování. A samozřejmě na nás byly také tlaky jako na Ministerstvo životního prostředí, a velké. Já jsem byl x-krát samozřejmě osloven nejrůznějšími skupinami, jestli bychom tedy nebyli vstřícnější vůči snaze rychleji stavět, já nechci říct za každou cenu rychleji stavět, ale rychleji stavět. Jenom pro zajímavost. Nehledě na to, že to řetězení - a to všichni dobře víme - znamenalo, že všechny ty strany - účastníci se mohli řetězovým způsobem nebo opakovaně hlásit, přihlašovat do těch jednotlivých řízení, ať už to bylo třeba rozhodnutí EIA, nebo územní řízení, nebo stavební řízení, a v zásadě ve stejné věci. Takže já chci zdůraznit, že i jednotné environmentální povolení není novinka. Je to něco, co vzniklo už za naší vlády, ale je to vlastně další razítko v rámci toho povolení.
Tak tohle je ta komunikace?
Nicméně partneři v regionu řekli, že toto je nežádoucí, řešme dostupnost stavebních úřadů v místě.
Místo toho jste sem přišli s novelou, kde žádáte retroaktivně o něco, co prostě nelze. Ve své podstatě flagrantně porušujete zákon, nenaplňujete zákon.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
Jestli se právo v podobě právních norem nepotkává s celospolečenským konsenzem, tak nemůže fungovat. To je jediná neshoda.
Děkuji moc za slovo. A moc se omlouvám, ale pane ministře, vy tady hrozně zkreslujete analýzu podle toho, jak se vám to hodí. Když už, tak tu analýzu interpretujme tak, jak je. Vy komunikujete se starosty a ti vám řeknou, že nikdo přejít nechce. My komunikujeme s těmi úředníky, kteří říkají, že chtějí přejít.
Než mu udělím slovo, přečtu omluvy.
A my jsme slíbili lidem, že skutečně stavební zákon, stavební řízení zůstanou u nich blízko, a ne že to bude někdo řešit vzdáleně na kraji. Takže plníme tady volební program a to je daleko důležitější, než že někdo sám sobě udělil nějaký titul.
Také děkuji.
Děkuji za slovo. Sám sobě nikdo titul neudělil, aspoň si načtěte ta pravidla. Co se týká těch nákladů. Já bych tady chtěla konečně poděkovat panu ministrovi, že demagogicky neříká pořád tu analýzu Ministerstva vnitra, kde si vybíral jenom jedno číslo, ale konečně poprvé pravdivě na mikrofon řekl, že to rozmezí bylo 3 až 20 miliard. A teď si to rozeberme. Oněch 20 miliard, o kterých velmi rád pan ministr mluví v médiích, je, pokud by se stavební úřady stavěly na zelené louce. Nikdy nic takového nebylo ani zamýšleno a nic takového nenastane. Takže konečně se tady dneska přiznalo, jsem za to ráda, a děkuji panu ministrovi, že skutečně analýza Ministerstva vnitra vlastně vypovídá o tom, že obě dvě ty varianty stojí stejně.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, Česká republika od loňského roku vede celoevropský žebříček zdražování bytů. Jejich cena vyskočila za poslední dva roky na dvojnásobek. Hlavním důvodem je fakt, že se u nás kvůli zbytněné byrokracii nestaví. A naším cílem je samozřejmě co nejvíce a nejrychleji stavět. Změnit to měl nový stavební zákon, který je připravený a schválený minulou vládou. Jenže nový kabinet chce platnost normy o rok posunout, některé části zachová a některé přepracuje. Ale od některých právníků zaznívá, že lidé či firmy nebudou vědět, kam pro stavební povolení jít. V praxi může novela vyvolat velké zmatky. Stavební úřady měly z obcí přejít pod stát, část těch nejmenších měla zaniknout. O povolení se má žádat elektronicky a úřady mají dostat pevné lhůty, do kdy musejí rozhodnout. Nová vláda ale hodlá stavební úřady ponechat obcím a s Nejvyšším úřadem nepočítají. Jenže poslanci nyní hlasují jen o prvním a druhý bude dál platit. V praxi tak může docházet k různým paradoxním situacím, kdy se stavebníci budou soudu dotazovat na to, jak mají podat žádost, například v případě obce o vodovodní přípojku pro hasičskou zbrojnici. Stejně tak i samotní úředníci mohou být v nejistotě, pod koho vlastně patří. Na možný zmatek upozornila i ministry Legislativní rada vlády. Musíme si říct, proč vlastně dochází k reformě stavebního zákona v České republice. Dokonce i řada nevládních organizací včetně environmentálních spolků sdružených v platformě Zelený kruh učinila již v roce 2015 veřejnou výzvu za spravedlivé, rychlejší, lepší a jednodušší rozhodování o stavbách. V této výzvě doslova uvádí, že současné rozhodování o stavbách se často neúnosně vleče, působí ztráty investorům a poškozuje kvalitu prostředí pro život lidí. Úřady a soudy špatná rozhodnutí zdlouhavě napravují. Za hlavní příčinu neúnosného stavu považujeme složitá pravidla pro rozhodování o stavbách a nedostatečnost úřadů a správních soudů. Jiné řešení totiž prakticky neexistuje. Například již před deseti lety spojila zhruba polovina členských států zemí EU územní a stavební řízení do jediného povolovacího procesu. Snad všechny české politické strany ve svých programech deklarují potřebu změnit současný stav veřejného stavebního práva a zjednodušit a zrychlit povolovací procesy. Zároveň uvádí, že se pokusí změnit stavební zákon tak, aby byly stavební úřady zachovány na místní úrovni.
Děkuji. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Kott.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající.
Vy ten konstrukt děláte výrazně lépe, nicméně také není pravdivý. My, paní ministryně, jsme byli ve Finsku se podívat na úřadu bez papírů. Tak prosím, neporovnávejme neporovnatelné - já jsem uvedl ten příklad Orlové. Vy jste se opíral o tu statistiku, kterou tady samotný objednatel zpochybnil z hlediska systémovosti. Samozřejmě rychlost, transparentnost stavebního řízení a dobrá role územního plánování na to hraje vliv, je to jednou z podmínek, nikoli však jedinou k tomu, aby v České republice byly pro naše občany dostupné byty v libovolné formě, ať již jako vlastnické bydlení, či jako družstevní, nebo nájemní obecní.
Děkuji, pane ministře. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Radim Fiala.
Pane ministře, není to na sítě, není to ani do videa, protože moje algoritmy na Facebooku jsou tak sešněrovány, že by se na to možná mohla podívat moje babička, nikdo jiný, a jinak se to nikam nedostane. Takže nebude to žádné video. A o to jde.
Děkuji za dodržení času a nyní vystoupí s řádnou přihláškou pan poslanec Jiří Mašek. Připraví se paní poslankyně Marie Pošarová. Prosím, máte slovo.
Často se říká: Vy jste nás k tomu jednání nepozvali, je to špatně. To taky není ten výsledek.
Děkuji.
"Stavební zákon by přinášel vznik úřadu, který by z našeho pohledu nezrychloval řízení, ještě by byl drahý a neefektivní. Přínos pro lidi v tom nevidíme. To, že se má stavební řízení zjednodušit a zrychlit, je pravda a bez diskuse. Vláda na to nereflektovala a ta podoba, která je teď, je pro nás nepřijatelná, a hlavně nepovede k tomu, co občané potřebují." Toť citace - předseda Asociace krajů.
Samozřejmě jsem daleka radit panu ministrovi, ale přesně k tomu, co vy jste tady popisoval, pane ministře, slouží kolegium ministra, to znamená, aby tam byly všechny zúčastněné strany, protože když si každého zvete individuálně, tak je jasné, že každý trvá na svých pozicích. Proto jsem vznesla otazník, že opravdu moc nerozumím, proč předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj na tuto schůzku nebyl pozván. To byl jenom stavební zákon a absolutně to bylo neřešitelné. Na druhou stranu výsostné postavení Sněmovny je výsostné postavení Sněmovny, a to je myslím neoddiskutovatelné.
Vracíme se do obecné rozpravy, žádná faktická a trpělivost sama - pan poslanec Kubík má slovo.
Odsouvat chcete účinnost legislativy, na kterou Česká republika čekala jak na smilování boží mnoho let. Pravdou nicméně je, že toto odsunutí bude mnohem zásadnější. Je totiž také o tom, co s celou problematikou bude dále. V tom všem mediálním hluku a politických proklamacích se přitom zapomíná na to podstatné. Stavební zákon musí jednoduše, srozumitelně a přehledně stanovit práva a povinnosti a role jednotlivých aktérů. Lpět na zachování statu quo, což je právě to, o co se snažíte, znamená nic nezlepšit. Změnou jen malé části nejde zlepšit totiž celek. Je mi smutno a nedobře, když například slyším, že není potřeba systémové změny, protože stačí digitalizace. Bez skutečné systémové změny nebudeme dělat digitalizaci, ale jen prostou elektronizaci. Ano, stavebník svou žádost pošle skrze jakýsi digitální portál, ale to je vše, čeho lze momentálně dosáhnout, protože bez sjednocení nelze mít na úřadech, dotčených orgánech a jinde jednotný systém, jednotnou metodiku, techniku a relevantně vzdělané zaměstnance, nic. O tom ale stále ještě platný stavební zákon nebyl. To ale bohužel mnozí z vás nepochopili - někteří pochopili, ale jsou schopni to obětovat za cenu politických bodů. Ve volebních programech v posledních volbách jste jako koalice měli vzletná slova o tom, jak vše předěláte, zachráníte, uděláte lépe, radostněji a rychleji. Ale podívejme se na vaše volební sliby z období předcházejícího a velmi rychle zjistíme, že to byla právě minulá vláda, minulý parlament a stále ještě platný zákon bez odsunuté účinnosti, které vaše sliby k voličům plnily. Jednodušší stavební řízení. ODS slibovala princip "jednou a dost". Ale i v případě stavebních úřadů nelze mít pod kontrolou počty úředníků, pokud nebudou mít jedno centrální místo pro řízení. ODS je hlasitá ve slibu rušit různé povinnosti a byrokratické zátěže, ostatně i to měla ve svém programu v minulém volebním období, ale jaká je skutečnost? Jen jeden přezkum, jedno soudní řízení, povolení do jednoho roku. ODS také slibovala úspory díky digitalizaci. No, to už tady bylo dříve. Myslíte, že rozdíl je jen ve slovech?
Prostě všechny ty komise jsme si museli projít. Mě to zajímá, já prostě ty odpovědi chci slyšet, jestli byste byli tak hodní a odpověděli mi.
Nicméně je potřeba si uvědomit, že ta hibernovaná ustanovení nezasahují do něčích práv, stavebníků se to nijak nedotkne.

A to je v zásadě příklad, který je trochu srovnatelný s tou naší situací, s existencí Nejvyššího stavebního úřadu, který se zatím neobsazuje.